Z tohoto důvodu může být kvalita výcviku různá, místy až nedostatečná. Předmětem navrhované právní úpravy je zajištění vstupu osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem do stanovených veřejných prostor a prostředků veřejné dopravy. Pro mnoho občanů je tato úprava nejen žádoucí, ale také velice potřebná. Pomáhá jim totiž zkvalitňovat život. Proto věřím, že projednání tohoto zákona podpoříte, a za to vám předem moc děkuji. Pokud jste podnikatel, běží vám pouze doba, kterou stanoví prodejce, většinou je to jeden rok. Nabídka postavená na prodeji zboží, například techniky, je proto často pro takovéto podnikatele existenční věcí. Jako typický příklad je například IT zboží. Současná realita je vlastně postavená na ochotě firem a podnikatelských subjektů se dohodnout.
Ono je to protimluv sám o sobě. Vy nemůžete narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací. Chápu, že se tady zaštiťujete některými asociacemi. To skutečně nebyly správné argumenty.
Děkuji za dodržení času. Děkuji za dodržení času.
Můžeme se o tom dlouze přít, ale já znovu říkám, proč se neřídíme názorem těch hlavních svazů a asociací? Proč máme tripartitu? Proto já říkám, vítězí ideologie nad reálným prostředím. A chybou politiků je to, že se přestávají řídit těmi, pro které zde tvoří, protože my nejsme nic jiného než ti, kteří mají sloužit lidem, mají sloužit podniku, mají sloužit všem ostatním. S tou kartou, pane ministře, není úplně správný příklad. Když se dám do těch elektronických dálničních známek, tak ano, tu si můžu koupit taky na kartu, stejně tak jako si můžu koupit cokoliv jiného na kartu.
Děkuji. Já jsem to tady poslouchala vždycky na rozpočtovém výboru a tady jsme se hádali. AČTO - já vám řeknu úplně čerstvá data. Přišel mě podpořit na rozpočtový výbor. Přišli mu na chuť.
Děkuju pěkně.
Já se zkusím fakt vrátit k věcným argumentům. To, proč lidi začali více platit kartami, mnohem více souviselo s nemocí covid a s významným rozšířením dalších nových typů služeb, ať už zásilkových, nebo vzdáleného prodeje.
Děkuju, pěkně v krátkosti. Ale to, že nebudou mít podnikatelé EET, přece vůbec neznamená, že nemohou mít svůj vlastní software, svoji vlastní pokladnu. To neznamená, že se v těch prodejnách zruší elektřina, že se odpojí od internetu.
To znamená, my opravdu pro ně zatím jsme pouze průchozí destinací. Spousta věcí, tady řekl pan ministr vnitra, ano, je spousta věcí, která je v jednání, v řešení, jsou ze strany České republiky činěny určité kroky. Říkal jsem, že máme samozřejmě i nějaká řešení. Vyhodnotilo i vedení policie a ministerstvo vnitra, že je to určité bezpečnostní riziko pro Českou republiku, a rozhodli jsme o prodloužení o dalších 20 dnů. Dá se požádat notifikací, kdy česká vláda požádá Evropskou radu o další prodloužení na nezbytně nutnou dobu, po kterou je potřeba. To je z mého pohledu docela velká částka. Vždycky v policii obecně je důležitá místní a věcná znalost. Další věc, co by to přineslo: určitě by nedocházelo k omezení vnitřní bezpečnosti. Může se nám stát, přátelé, že taková podobná situace nastane třeba na rakouském úseku státní hranice. Nejdelší úsek státní hranice máme s Polskem. Opustili jsme budovy, opustili jsme, propustili jsme ty lidi nebo ti lidé odešli na příspěvky nebo odešli k jiným složkám policie a my dneska nejsme schopni, nejsme schopni jako Česká republika, a to je taky další důvod, proč bychom se o tom měli tady pobavit, chránit území svých státní hranic.
To jsou prostě takové ty bezbřehé výkřiky. A samozřejmě, co by nám to doneslo? Smluvní zdravotní pojištění je tedy státem regulované pojištění, není to bezbřehý trh, kdy stát stanovuje podmínky pro jeho provozování. Já jenom upozorňuji na to, že to chce někdo vracet zpátky. To je ten zásadní rozdíl. Takže jestli tady to komu vadí - a tady jenom znovu podotýkám kolegům, kteří sedí ve správní radě VZP a svým jednáním tady by poškodili ekonomické zájmy VZP, tak by to byla velmi zajímavá úvaha, jak by tedy se zhostili své zodpovědnosti. A najednou, protože dělám obor, který dělám, najednou lidi začínají odkládat těhotenství, začínají odkládat rodičovství. Takže já znovu tedy prosím o to, aby tento bod 73, sněmovní tisk 165, byl vyřazen z pořadu této schůze.
Jako další vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Pardon, abych tomu rozuměl, tomu návrhu. Na kdy ho chcete zařadit?
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně, já jsem ráda, že zrovna v této chvíli vyšla služba na pana ministra dopravy, poněvadž jeho se týká můj bod. Název bodu je Zpráva ministra dopravy k průjezdnosti železničního koridoru u Poříčan a návrh na zařazení, prosím vás, ne dnes, ale zítra ráno jako první bod, protože domnívám se, že nás to bude zajímat, nejen nás, ale i občany.
A výmluva nebo zdůvodnění, že to tak rychle nejde, už tady nezní moc přesvědčivě. Děkuji za pozornost.
Děkuji velmi za slovo. Vážená paní předsedající, vážený osamocený člene vlády , kolegyně - ale děkuji za to, vážíme si každého jedince, který se mezi nás odváží z vlády, a je potřeba to ocenit. Ta věc je velmi aktuální a určitě si na to vzpomenete, protože jsem myslím poprvé tady s ní vystupoval už v prosinci minulého roku, takže možná brzy oslavíme hezký rok pokusů o tuto novelu. Je to sněmovní tisk 154, jak jsem říkal, možná už šestkrát nebo sedmkrát tady obhajovaný, a jedná se o novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami, zjednodušeně řečeno. Co odmítáni, vlastně se k tomu nakonec ve finále ani nikdo nevyjádří. Aspoň tomu věřím. A já vám velmi děkuji, že jste to vydrželi až do konce.
Byli jsme bohužel svědky toho, kdy kvůli korunovým položkám stát šikanoval podnikatele, šikanoval obchodníky, šikanoval ty, kteří se snažili léta a léta poctivě podnikat. Chceme tím zároveň dát jasně najevo, že Česká republika si bude vážit práce těch, kteří v tuto chvíli vytvářejí ekonomiku tak jako v předchozí době. Na tyto platby se pochopitelně evidence tržeb v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu nevztahovala. Je to zároveň jasný způsob, jak má možnost i každý obchodník zjednodušit svoje podnikání v podobě bezhotovostních plateb, a samozřejmě je to významný pozitivní krok i ve vztahu ke všem spotřebitelům, ve vztahu ke všem, kteří služby podnikatelů využívají. V tuto chvíli v reakci na pandemii nemoci covid-19 byla povinnost evidovat tržby přerušena, a to do konce letošního roku. Naše odpověď je jednoznačná: chceme opravdu vytvořit prostředí, které podnikatele nebude šikanovat, chceme vytvořit prostředí, které jim naopak bude vytvářet vhodné podmínky pro to, aby mohli podnikat.
Děkuji. S tou pozorností to bylo horší, ale přesto děkuji za úvodní slovo panu ministrovi.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Velká část veřejnosti totiž žije v mylném domnění, že EET je již definitivně zrušeno, ale ono tomu tak není. Fakticky je elektronická evidence tržeb pouze odložena do konce tohoto roku.
Děkuji, pane poslanče, za zprávu z rozpočtového výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan poslanec Výborný.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Tak aby to tady zaznělo, že opravdu končíme tímto bodem, který teď byl otevřen.
Pokud je ignorujeme, tak je to špatně. Kdo jsou klíčoví aktéři trhu? Proč to říkám? Nejenom že ji podporují, ale nechtějí, aby byla zrušena. Proč to nechtějí? Nikdo nechápe to, že rušíme elektronické nástroje. Prostě neměli obavu z toho, že nebude rovné podnikatelské prostředí, a není možné to nevidět. Bezpečně vám to musí ti podnikatelé říkat, protože to říkají i nám. Naopak nepotvrdilo se - zcela jednoznačně, jsou to čísla - to, že by kvůli tomu odcházelo z trhu větší množství firem nebo firmiček. Prostě jedná se o odvětví, kde je velká dynamika těch, kteří končí a kteří na trh přicházejí.
Nyní vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová a další v pořadí je paní poslankyně Margita Balaštíková.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji, že tamhle aspoň dva poslanci na mě... tři, tři, i tak je to málo, si myslím, ale to nevadí. Myslím si, že nejenom mě, ale i ctěné kolegy by zajímalo, co vlastně chtěl pan ministr Síkela říct tím, když naváděl velké firmy, aby se chovaly jako malé a střední.
Také děkuji. Měla jste na mysli jako první bod dnes? Děkuji. Ještě než mu dám slovo, přečtu omluvu.
Myslím si, že bychom ho neměli odkládat na pozdější dobu. Dá se tedy říci, že touto zákonnou úpravou se územní samosprávné celky dostávají ve vztahu ke státním podnikům v podstatě do stejného postavení jako organizační složky státu či jiné státní organizace.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Zařazení tohoto bodu má totiž bohužel svoje opodstatnění a důvod. Zprávy z posledních dnů a týdnů, které se jistě nedostávají jen ke mně, říkají, že stále více živnostníků a firem krachuje a uzavírá svoje provozovny z důvodu vysokých nákladů na energie. Že se vláda jakž takž rozhodla pomoci lidem, ač tato pomoc přišla pozdě a je nedostatečná, to je jedna věc. Ostatně i výkonná manažerka Institutu prevence a řešení předlužení Gabriela Vondrušová v rozhovoru pro Blesk prohlásila, že některé dosavadní kroky vlády na řešení krize jsou podle ní spíše populistické a neměly takový dopad na ty, kteří to skutečně potřebují. S tím se nedá než absolutně souhlasit. Podle Gabriely Vondrušové navíc hrozí v Česku v některých skupinách obyvatel energetická chudoba a finanční problémy má už i střední třída. Ale vracím se zpátky k těm firmám. Řetězec COOP potom musel uzavřít desítky prodejen. Jsou to navíc přesně ty prodejny, které se nacházejí v menších obcích, a pro zdejší obyvatele to bývá jedna z mála cest, jak si obstarat základní potraviny. Jak víme, ztráta konkurenceschopnosti znamená pro naši otevřenou ekonomiku těžkou ránu. Vážnou situaci na trhu potvrzují také zářijová data hospodářské komory, která očekává vlnu propouštění. Snížit stavy svých zaměstnanců jsou nuceni podnikatelé z důvodu rostoucích cen, a hlavně z důvodu vysokých cen energií. K propouštění zaměstnanců přistoupí zase dle dat hospodářské komory až třetina velkých firem nad 500 zaměstnanců. Nejhorší situace je aktuálně v Ústeckém kraji, kde o práci může přijít až 303 pracovníků ze dvou firem. Chtěl bych tedy tento bod zařadit na program jako první bod po již zařazených bodech.
Nyní vystoupí pan poslanec Hubert Lang, připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.
Pravdou je, že pan ministr se účastnil bezpečnostního výboru, byli tam vrcholní představitelé policie, dostali jsme informace, ptali jsme se na některé věci, ale ty informace zazněly v úzkém okruhu vlastně několika poslanců, kteří jsou členy bezpečnostního výboru. V období předchozím Evropská unie uzavřela jakousi smlouvu s Tureckem, s panem prezidentem Erdoganem, a na území Turecka bylo víc jak 3 miliony Syřanů. Dali se na pochod do západní Evropy, kde mají nějaké svoje diaspory, a Česká republika je jedna ze zemí jejich průchozí cesty.
Nicméně opravy jsou důležité, chystáme se taky na rychlostní železnice. I proto navrhuji, aby tento bod byl zítra, protože dle zpráv, které jsou v tisku, by možná už mohl být koridor průjezdný, a pan ministr se jistě rád k tomu vyjádří, protože předpokládám, že to řeší. Děkuji za pozornost.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Josef Kott. Navrhujete tedy bod 6 vyřadit bod o evidenci tržeb. Přečtu omluvy a dám hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve bychom dali hlasovat o návrzích, na kterých se shodlo grémium a které zde byly přečteny. dále sněmovní tisk 315, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, první čtení, a projednávat jej ve středu 26. října. Poté případně projednávat body dle návrhu pořadu schůze. To jsou návrhy z grémia, které jsem opět přečetl. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh z grémia? Kdo je proti? A nyní budeme postupovat podle načtených bodů. První jsou to body za pana předsedy Jakoba. Kdo je proti návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Ptám se, kdo je pro? S návrhem byl vysloven souhlas.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Richard Brabec. A ještě než dám slovo paní poslankyni, přečtu omluvy.
Takže tento úkol chci naplnit a opět zvednout sněmovní tisk 262, který tady leží. Takže po tomto spíš úvodu, který se rovná zdůvodňování potřeby zařadit, už se nebudu vracet k tomu, co už by nudilo nejenom vás, ale i mě, abych tady ustanovení po ustanovení znovu vykládala, zdůvodňovala a argumentovala, proč je to napsáno v tom návrhu takto, a nikoliv tak, jak - ale zatím tady nic takového ani pokud vím nedorazilo, aspoň do včerejšího dne. A proto tedy navrhuji, abychom tento sněmovní tisk zařadili na pátek za již pevně zařazené body s tím, že to budeme považovat i za určité symbolické otevření problematiky, která možná řadu z vás teď ještě nepálí.
Tato záležitost by také neměla zůstat stranou pozornosti, protože jako každá agrese musí dojít jednoznačného odsouzení. Takže prosil bych tento bod zařadit na pátek jako první bod po pevně zařazených bodech.
Ano, také děkuji. Ano, děkuji. Krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové budeme pokračovat v našem jednání. Nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo.
Mám tady k načtení dva body. Doteď neviděli na úřadech práce žádné odměny, naopak, zaměstnanci jsou na pokraji svých sil a skutečně dávají výpovědi. Druhým bodem je naše změna zákona, která se týká rodičovského příspěvku, je to sněmovní tisk 234, který tedy máme již od 3. června, kdy byl předložen všem poslancům. Vím, že i vládní koalice nad tím přemýšlí, ale pouze je to ve věcech nějakých dohadů a není žádný konkrétní krok této vlády avizován, žádný konkrétní čin. My navrhujeme tedy 400 000 korun. Nelze vyloučit, že výsledná inflace bude ještě vyšší, a kromě seniorů, kteří jsou nejohroženější skupinou, jsou tou druhou a další nejohroženější skupinou rodiče s malými dětmi. Významný růst samozřejmě zaznamenala velká škála základních životních nákladů včetně energií, samozřejmě potravin a tak dále a pro osoby pobírající rodičovský příspěvek je to často zdrcující. Se zvyšováním cen se setkáváme ve všech oblastech lidského života. Děkuji.
Jako první bod jste na dnešek navrhoval ten nový bod, pane poslanče? Dále nyní je na řadě pan poslanec Lubomír Brož.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Potom je zde návrh pana poslance Patrika Nachera, bod 56, sněmovní tisk 48, změna občanského a soudního řádu. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na program schůze? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Máme poslední čtyři návrhy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu? Kdo je pro tento návrh? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pořad schůze? S návrhem pořadu schůze byl vysloven souhlas. A my budeme postupovat tak, jak byly schváleny jednotlivé body.
Přeji vám hezký večer. Budeme pokračovat podle schváleného programu, a sice bodem
Chceme tím definitivně ukončit éru, kdy se na každého podnikatele a živnostníka pohlíželo jako na a priori nepoctivého.
No, proč tomu asi tak je? No a kde chybí? Pan Zbyněk Stanjura, pan ministr financí, nám tady několikrát říkal, že k některým sněmovním tiskům nepředkládáme pozměňovací návrhy. To, že dochází k tomu, že neustále se nám snižují počty policistů, je způsobené právě těmito kroky, které se činí, a zaznělo to tady a zaznívá to neustále, že v této době a v této době obzvlášť je bezpečnost jedna z nejdůležitějších oblastí, do které by tato vláda finanční prostředky měla dát. Takže já si myslím, že pan ministr vnitra by měl konečně říct, jak je to doopravdy, protože pořád říká, že všichni všechno mají, a pak vyjde samozřejmě článek, jak mnoho policistů je nespokojeno, a chce stovky milionů korun. Na to nám ještě neodpověděl.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání návrhů na úpravu pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď budu hovořit k prvním dvěma a následně vám budu říkat třetí, čtvrtá, pátá tak, abyste si mohl poznamenat a měl v tom pořádek.